Tak prosím, zkuste si tu realitu, tu každodenní praxi představit. V obcích, na městech je to tak, že tím opravdu nejvyšším orgánem, tím, kdo schvaluje na té nejvyšší úrovni, není starosta nebo primátor, ale je to právě zastupitelstvo. A možná ještě jednu věc k tomu dodám. Mně na tomhle návrhu se nelíbí to, že my tím vlastně nepřímo říkáme, že politika je něco špatného. Ti politici jsou špatní lidé, politické rozhodování je špatné, je to negativní. Prosím, nedávejme tyto signály! Já tedy budu pro zamítnutí tohoto návrhu a bohužel s ním nemohu souhlasit. Cítil jsem potřebu toto říct.
Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Zástupce navrhovatelů nemá zájem. Pan zpravodaj tedy shrne rozpravu. Prosím, pane zpravodaji. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat, tedy bylo přijato zamítnutí projednávání tohoto zákona. Tím tento projekt končí. O tom budeme muset rozhodnout v hlasování ještě před zahájením jednání. Ptám se tedy, kdo souhlasí, aby zpravodajem pro prvé čtení tisku 320 byl pan poslanec Lukáš Pleticha. Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji.
Než začnu hovořit o samotném obsahu návrhu, dovolte mi nejprve vysvětlit důvody, které nás k jeho předložení vedly. Realitou i v České republice je, že existuje stále více rodin, kde oba rodiče mají stejné pohlaví. Navíc přibývá dětí, které se přímo stejnopohlavním, především lesbickým, párům rodí. Právní neuznání nebiologického rodiče přináší dětem i jejich rodičům v životě celou řadu menších i velkých komplikací.
Rád bych řekl vážený člene vlády, ale žádného nevidím...
Výsledky volby jsou následující. Bylo vydáno a také odevzdáno 157 hlasovacích lístků. Kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 78 hlasů. Poslanec Petr Bendl získal 19 hlasů, Josef Kott získal 91 hlas a Herbert Pavera 29 hlasů.
Budeme pokračovat v přerušeném bodě Budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si myslím, že slušných poděkování slušným lidem není nikdy dost. A tak jsem v té první naivní úvaze uvažoval.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. S přednostním právem pan předseda Kováčik.
Ale to, co se děje teď, začasté i za pomoci některých z nás, je prostě věc, která podle mého soudu hraničí s útokem na parlamentní demokracii. Nechť si každý myslí, co chce. Je třeba přece jasně říci, že to nebude, že se poslanci a poslankyně budou odměňovat sami mezi sebou. Nebo že někdo bude vystaven potupnému posuzování ostatními lidmi, ústavními činiteli tedy, poslanci a poslankyněmi.
Já to chápu, já to respektuji. Ale provoz a praxe, která je realizována na železnicích České republiky, vyžaduje dílčí změny.
Dopravní a provozní předpisy této Sněmovny velí k tomu, aby tady byl klid, když mluví jiný poslanec. Děkuji.
Já mám dost silný hlas, ale ani na železnici nebylo zvykem, když jsem mluvil, aby někdo hlučil, takže bude dobré, když vyslechnete odborné stanovisko a uslyšíte názor z praxe. A my tady ještě tu věc rozvolníme takovým způsobem, že nové dopravní subjekty, které se na dopravní cestě pohybují, dokonce nemají ani žádnou povinnost se takto chovat. I tam na to je pamatováno. Pan zpravodaj, jak jsem na začátku uvedl, je poslancem za vládní koalici, a když jsme projednávali stanoviska garančního výboru, tak ve většině případů se přiklonil ke stanovisku ministerstva.
Děkuji panu poslanci Šidlovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj.
Pan kolega Karel Šidlo ví, že v řadě věcí se shodneme a spolupracujeme. On poměrně rozsáhlejším a propracovaným způsobem zavádí zpřísněné podmínky pro odbornou způsobilost zaměstnanců zajišťujících provozování dráhy a drážní dopravy. Podporu zakončím jedinou větou: Jde o lidské životy a věřím, že bychom to neměli brát na lehkou váhu.
Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim své stanovisko.
Jak jsme zvyklí, rozdělili jsme společně se sněmovní legislativou pozměňovací návrhy do logických celků, které spolu souvisí. Ještě se omlouvám, pod písmenem A jsou označeny pozměňovací návrhy hospodářského výboru.
To jsou největší problémy obce. Ne to, jak bude zvolen starosta. Ta zastupitelstva jsou dostatečně moudrá na to, aby si vybrala. A to se občas opravdu taky stává, že někdo vypadá strašně sympaticky, a pak mu všechno stoupne do hlavy a najednou začnou boje. Začnou praktické boje o to, jestli starosta má pravdu v předloženém rozpočtu. Anebo zastupitelstvo... Ale jinak si myslím, že přímá volba není tím největším problémem obcí. A fungují docela dobře na to, jak obrovské množství problémů musí vstřebávat a každodenně řešit.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi a pokračujeme v rozpravě vystoupením pana poslance Jana Zahradníka. Připraví se pan poslanec Martin Kolovratník.
Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, stará dobrá zásada říká, že není dobré rušit věci, které trvají. Zastupitelská demokracie má u nás dlouhou tradici a po celou dobu jejího trvání v naší moderní historii přicházejí čas od času návrhy, jak ji nějakým způsobem pozměnit. Výsledek volby je předmětem mnohé kritiky. Nyní tady máme přímou volbu starostů. Zákon o krajích vychází z naprosto stejných principů jako zákon o obcích. Jeden můj přítel, starosta středně velkého města na Dunaji, na hranici s Maďarskem, je přímo volený primátor. V tom městě žijí dvě třetiny Maďarů, třetina Slováků. Polovina Maďarů a Slováci volí toho mého přítele Slováka primátorem. Nemyslím, že by měl potíž s dorozuměním. Vezměme si příklad malých obcí. A hrozně si vážím principu obecního zastoupení, obecní samosprávy. Ale to je politika. Taková je politika a i na té nejmenší obci se vlastně jedná o jakési politické rozhodování, politické klání. Oni vědí, kdo z těch nabízených sestav kandidátních listin je ten kandidát na starostu. A začasté se rozhodují právě podle jména tohoto špičkového, vrcholného kandidáta na daných kandidátkách.
Takže snad i já už do té debaty mohu vložit tu svoji znalost problematiky.
Víte, mnohokrát se říká, že úkolem Sněmovny je, abychom tady schvalovali zákony jako na běžícím pásu.
V souvislosti s novelizací zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny s účinností od 1. 3. 2015 navrhuji, abychom přikázali návrh zákona k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. Než dám hlasovat, přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Děkuji. Tento návrh byl zamítnut. Já tedy konstatuji, že tento návrh nebyl přikázán k projednání dalšímu výboru. Já vám děkuji.
Prosím, máte slovo. Ještě vás přeruším, než začnete.
Ještě jednou dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Předkládám novelu školského zákona, která už má poměrně dlouhou historii. Nyní přichází tedy na pořad a já bych vás seznámila s principem upravované novely. V zahraničí žijí přibližně dva miliony českých státních občanů či cizích státních občanů českého původu. V zahraničí takovou možnost nabízejí tzv. české školy. Konkrétně jde zejména o devět českých škol bez hranic, které jsou zároveň krajanskými spolky, koordinovaných českým občanským sdružením Česká škola bez hranic. Zahrnuje školy, které jsou zpravidla neziskovými organizacemi, občanskými sdruženími podle práva státu svého působení. Hlavním cílem českých škol bez hranic je výchova česky mluvící mladé generace vyrůstající v zahraničí, která bude v dospělosti schopna nejenom číst a psát, ale také si zachová povědomí o svých kořenech a pocit sounáležitosti s českým národem a Českou republikou. Hluboká znalost češtiny pro ni bude dobrou motivací pro udržení vztahů se zemí svého původu. Česká škola bez hranic tak přispívá k posílení české identity v měnícím se globalizovaném světě.
Děkuji. První prosím k mikrofonu pana poslance Dolejše, připraví se pan poslanec Stupčuk a pak pan poslanec Šrámek.
Tento bod sice určitě nezmění chod České republiky, ale vyvolal debatu, která není asi úplně překvapivá. Ale jde to. Koneckonců tak katolická země jako Španělsko má právě tento navrhovaný model. To je první poznámka. Druhá poznámka - zájem dítěte. Já si to myslím. Poslední poznámka. Má smysl projednat ten zákon, proto si nemyslím, že ho musíme teď zamítnout, byť rozhodne většina. Pochopitelně. A možná na to právě instinktivně někteří reagují, protože tohle se jim nelíbí.
Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Stupčuka. Prosím, máte slovo.
Já tvrdím, že za současné legislativní situace a našeho právního řádu neexistuje žádná diskriminace a bariéra. Proto ten zákon je zbytečný v tuto chvíli. Rozumím důvodům předkladatele, když ho navrhovali za situace, kdy ta věc nebyla judikována Ústavním soudem. Ale přijímat tady nějakou speciální úpravu, legislativu a dělat tady nějakou složitou architekturu, já před tím varuji, protože bychom nakonec zjistili, že tím diskriminujeme a znevýhodňujeme většinovou heterogenní společnost.
Děkuji za dodržení časového limitu. Eviduji další čtyři faktické poznámky - pana poslance Šrámka, připraví se pan poslanec Černoch, poté paní poslankyně Hnyková.
Víte, že se pohybuji nejen mezi lidmi, ale i mezi zvířaty a rostlinami. Znám význam jednopohlavní květiny nebo plodiny, ale mohl by mi tu někdo vysvětlit, co jsou to jednopohlavní rodiče?
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Černocha. Prosím, máte slovo.
Dámy a pánové, já si myslím, že tento návrh je o tom, aby se děti měly lépe. Není to návrh, který by měl řešit nějaké nové mechanismy. Já sám jsem zastáncem tradiční rodiny. Myslím si, že chování norských úřadů je absolutně skandální v rámci odebírání dětí. Nebudu si zvykat ani na to, že se některý komunální politik nechá zbičovat důtkami a bere to, jako že to je normální. Myslím si, že to není normální. Ale tady ten návrh je pro dobro dětí. A myslím si, že by si rozhodně zasloužil, aby tento návrh byl propuštěn do druhého čtení a tam se o něm diskutovalo.
Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Když tady mluvila o komisi, tak já do té komise chodím docela dost pravidelně.
Děkuji panu zpravodaji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo v otevřené obecné rozpravě.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vzdělávací zařízení v zahraničí může být jak českou, tak zahraniční právnickou osobou. Nepředpokládá se, že by se zřizovala u jiných než soukromých zřizovatelů. Nevidím tedy důvod, proč by měla být financována tato zahraniční zařízení ze státního rozpočtu. Obecně platí, že materiální zázemí zajišťuje zřizovatel a tato zásada by měla platit i pro vzdělávací zařízení v zahraničí. Financování vzdělávacích zařízení v zahraničí tak nepatří do školského zákona, jak už tady řekl i pan zpravodaj, ale do zákona o poskytování dotací soukromým školám. Kromě toho i kdybych tyto argumenty pominula, je poněkud zvláštní, že navrhovatelé chtějí poskytovat finanční prostředky ve výši 50 % prokázaných účelně vynaložených výdajů v předchozím roce. Jenže pokud by měly být finanční prostředky poukazovány podle prokázaných loňských výdajů, musel by být nastaven nějaký mechanismus kontroly těchto výdajů. A ten nastaven vůbec není. Není ani definováno, co lze považovat za účelně vynaložené výdaje. Co se týče kontroly, nejde o jediný nedostatek v zákoně. Chybí zde i mechanismus kontroly dodržování povinností vzdělávacích zařízení v zahraničí. Není jasná vazba poskytnutí finančních prostředků na dodržení povinností stanovených těmto vzdělávacím zařízením. Nyní k personálnímu zajištění chodu českých škol v zahraničí. Podle navrhovatelů není možné po nich chtít, po těchto školách, aby měli požadovanou pedagogickou kvalifikaci pracovníci. Podle návrhu stačí pouze jeden pedagogický pracovník, který je v rámci vzdělávacího programu české školy bez hranic označován jako garant a přebírá odpovědnost za úroveň výuky. Ovšem to je podle zákona o pedagogických pracovnících zcela nepřípustné. Požadavek, aby vzdělávání ve školských zařízeních zajišťovali pedagogičtí pracovníci, platí bez výjimky dokonce i pro školní družiny, tedy zařízení pro zájmová vzdělávání. Rozumím tomu, že pro české rodiny žijící v zahraničí, případně tamější obyvatele s českým původem, je důležité udržování českého jazyka, kontaktů a povědomí o České republice. Na druhou stranu však nelze souhlasit s navrhovaným způsobem financování, které jde dokonce za rámec podpory podmínek financování soukromých škol v České republice. Stejně tak nepřípustná je i zmíněná rozvolněnost požadavků na kvalifikaci osob zajišťujících vzdělání a fakt, že zde neexistuje žádná možnost kontroly vzdělávacího procesu ze strany České školní inspekce. Z tohoto důvodu nemůže Komunistická strana Čech a Moravy zákon v předložené podobě podpořit.
Nyní paní poslankyně Anna Putnová už v rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Naprostá nepředvídatelnost financování. Nemají možnost dohodnout si nasmlouvat si učitele, protože nevědí, jaké finanční zdroje budou mít. Nemají možnost připravit si rozvojové plány. Žijí vlastně z darů, z té minimální podpory, kterou dostávají z České republiky, a je to vlastně zájmová činnost. Domnívat se, že se jedná pouze o děti českých rodičů, by byl omyl, protože největší procento dětí je ze smíšených rodin. Bylo to velmi dojemné setkání. My jsme viděli, jaké pokroky ty děti dělají. Ukazovali nám jejich práce, jejich písemné práce na začátku školního roku, na konci. Já znovu podotýkám, že se jedná o sobotní školy. Dovedete si představit režim té rodiny, která musí podrobit celý svůj program víkendový tomu, aby děti v sobotu mohly jít se učit česky? A pokud máte děti nebo vnoučata, tak víte, že dnešní děti nedostanete někam, kam nechtějí chodit. A ty děti tam chodí rády. Takže jsme slíbili, bylo nás tam tehdy několik, že se pokusíme vytvořit lepší podmínky pro fungování. I zašla jsem na Ministerstvo zahraničí, protože jsem vůbec neměla ambici tento nejednoduchý úkol zvládnout poslaneckou iniciativou, a požádala jsem o spolupráci. Tam mě odkázali na Ministerstvo školství. No tak nezbývalo než se do toho pustit v rámci poslanecké iniciativy. Body, tak jak je přednášíme, mají svoji logiku. Myslím, že stojí za to podpořit ty lidi, kteří se opravdu snaží nejenom o to, aby se vnoučata žijících prarodičů v České republice s nimi domluvila, ale kteří se snaží o to, aby česky uměla opravdu dobře, aby byla schopna tady studovat, případně jednou žít. Navíc ten synergický efekt, který je daný tím, že děti se vrátí v pondělí po víkendu a mluví se svými spolužáky o tom, co zažily, o tom, jak si připomínaly česká města, českou historii, české zvyky, tak to jsou vlastně malí ambasadoři v cizině.
Dovolte, abych nyní stručně shrnula důležité argumenty pro tento návrh. V malých obcích bez obecní rady je starosta klíčovým institutem samosprávy a voliči by měli mít možnost zvolit si ho přímo. Ve volbě starosty by nehrály roli jeden dva hlasy málo početného zastupitelstva, ale hned po volbách by bylo jasné, kdo je starostou. S argumentem Sobotkovy vlády, že se tím umenší role zastupitelstva, nemůžeme souhlasit. Starosta malé obce bez rozsáhlého aparátu nese velké břímě odpovědnosti. Jeho legitimita by tedy měla být větší. Vyhneme se případům, kdy lidé vyloženě nechtěli konkrétního starostu a dali to najevo ve volbách, nedostal preferenční hlasy a jeho spolustraníci ho přeskákali, ale politickými dohodami byl vynesen do čela obce jen hlasováním v zastupitelstvu. Vládní argument, že by byla nutná změna Ústavy, neobstojí.